Něco podobného platí o přístupu vlády k valorizaci důchodů. Ale vláda místo toho rovnou přistupuje ke snížení řádných valorizací, k úplnému zrušení mimořádných valorizací a k zásadnímu omezení valorizací předčasných důchodů. Přitom obecně není žádný racionální důvod, proč mají být nuceni šetřit si vedle standardních odvodů pojištění na důchod i rodiče dětí, zejména rodiče dvou a více dětí. Požadovat po nich, aby si ještě spořili komerčně, jim odčerpává finance potřebné na výchovu dětí a sekundárně to přispívá k poklesu porodnosti. Spoření rodičů na důchod jde přímo proti principu průběžného důchodového systému. Ten bude hrát prim i v budoucnu. Aby se ale udržel a posílil poměr výše důchodů vůči mzdám a platům, musí výrazně vzrůst role třetího dobrovolného spořicího důchodového pilíře. Naprosto dominantní roli v důchodovém systému ovšem bude a musí hrát průběžný státní pilíř. Podívejme se na systém vzdělávání, dobu studia, odklady nástupu do základní školy. To vše znamená nevynucenou ztrátu pracovních let a ztráty v příjmech důchodového systému.
Vybojovali jsme taxonomii. Vybojovali jsme pro Českou republiku 980 miliard peněz, z toho 42 miliard navíc, protože jsme blokovali Evropskou radu. Můžou si novináři psát, co chtějí, protože zkrátka tak to je. Já si myslím, že je potřeba změnit lidi v Evropské unii, vyhnat ty europoslance, kteří tam i kradou. Naše vláda řekla, že k Číně se bude chovat podle postoje k Rusku. Tomu rozumím. Jak je možné, že dovozy z Číny do Evropy stále stoupají? Proč máme desetkrát vyšší dovozy než vývozy do Číny? Mimochodem, Evropská unie ještě nemá ani smlouvu se Spojenými státy, když už jsme u toho. No samozřejmě že přineslo, až 20 miliard do rozpočtu, až 20 miliard. Ano, račun z Chorvatska. To není jenom o restauracích. Moje strategie byla vybrat daně a snižovat daně. Ano, chtěli jsme, aby všichni platili. A teď to EET samozřejmě tady obstruovali, mantra, úplný nesmysl. Takže jak jste začali? Brali jste důchodcům, sleva na jízdném, studentům, zdravotnictví - hned 14 miliard - a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které jsou úplně jasné. To byla ta masivní migrační krize. Ano a já jsem přesvědčen, že teď to taky padlo kvůli tomu, protože jenom šílenec může pozvat pašeráky a ilegální migranty do Evropy, jenom šílenec. Neříkejte, že libyjská stráž. To je boj, to je organizovaný zločin, ti pašeráci. Proč všichni staví ploty? Kyriakos Mitsotakis staví plot, 200 kilometrů. Kolik dostalo Řecko od roku 2015 na ilegální migranty? Migranti nesmí vyplout. Musí se vrátit domů, na Lampedusu mají poslat velkou loď, ty lidi naložit, postarat se o ně. Ano, to jsme říkali. A Erdogan? Ano, Erdogan je asi dobrý byznysmen.
Ale je to o té symbolice. Vy chcete po někom, aby šetřil, ale současně si přidáváte počty ministrů! Současně si přidáváte počty politických náměstků a současně nejste ochotni zmrazit mzdy, platy politiků. Od minulého ledna to zde pan Babiš navrhoval a teprve po roce a půl, po obrovském tlaku společnosti, jste začali dělat určitá opatření, ale stále to není to zmrazení platů politiků. Neuděláte totiž nic a kritizujete jenom to, co předkládáme my. Jinými slovy, není pravda, že by Česká republika byla před bankrotem, a je to mimo jiné díky velmi dobrému hospodářskému vývoji od roku 2014 až do covidu. Takže není pravda to, že bychom zvyšovali zadlužení rychleji, než byla eurozóna, naopak, bylo to pomalejší. Každý hospodář, každý ví, že v době krize musí udržet budoucí výnosy, jinak prostě nepřežije. Kde už se neshodneme je v tom, že bychom daleko lépe využívali zdroje z Evropské unie, kde je 962 miliard korun díky naší vládě. Neumíte ty zdroje vyčerpat a zbytečně si nabíháte na vidle. Nastavili jste to na téměř dvojnásobku, zatížili jste ty firmy neuvěřitelným způsobem a ony vám to vrátily. Vrátily vám to tím, že váš sen o 100 miliardách se rozplynul jak pára nad hrncem během několika měsíců. Strukturální schodek bychom řešili po dobu pěti let, a to snižováním o systematickou částku nebo průběžnou částku 40 až 50 miliard korun, a není to málo. Jak bychom jí docílili? Všude to zavádějí, všude rozšiřují výběr přes platební karty nebo přijímání platebních karet, a my jdeme úplně přesně opačnou cestou. Okamžitě bychom aktualizovali a předložili možná i novou hospodářskou strategii. Ano, byla by založen na inovacích. Kde je ministr hospodářství nebo ministr průmyslu? Kdo z vás ho kdy viděl naposledy? Pluje v nějakých evropských vodách. Energetiku a ty klíčové věci jste mu částečně sebrali, tak aspoň ať dělá ty hospodářské strategie! A jak postupuje tato vláda? Slibujete 94 miliard, v příštím roce nebo v tom dalším 147 miliard. Máte to na vodě! Snad tomu nevěříte? Mixujete navýšení daní a úspory, matete veřejnost, že více jde do úspor. Ale nějaké zdroje to samozřejmě přinese. Tak vy tvrdíte, že v dotačním byznysu uspoříte až 54 miliard korun. To je to, co zde budeme diskutovat. Já si potom vezmu slovo v rámci toho balíčku a já budu, pane ministře financí, chtít od vás slyšet detailní rozbor toho, kde budete, jak jste řekl na té tiskové konferenci, průběžně šetřit těch 54 miliard korun. Ne že to v prvním roce ušetříte z nějakých nespotřebovaných výdajů, že si tam přehodíte nějaký dočasný rámec a tak dále!
Můžeme si zvolit i jiné propočty. Jejich řešení, které navrhují je nejsnazší, protože nejsou schopni uhájit výběr daní a sociálního pojištění, protože existují kategorie budoucích důchodců, kteří platí jen minimum do důchodového fondu a spoléhají na solidaritu důchodového systému. Právě na těchto údajích se ukazuje, jak důležité by bylo, kdyby existoval samostatný a relativně nezávislý státní důchodový úřad, který by mohl být solidní oponenturou nejrůznějším nápadům, které současná vláda předkládá. To už dopadne natolik zásadně na životní úroveň rodin, že to vyvolá společenskou krizi. Poroste v takové situaci ekonomika, nebo se rozvine krize? Pokud vláda nebude bojovat proti inflaci všemi dostupnými prostředky a dovolí tento pokles životní úrovně všech vrstev obyvatelstva, pak na podzim budeme svědky společenské krize, která může mít velmi málo předvídatelné následky. Navíc je třeba brát v potaz ten fakt, že v roce 2027 bude přesahovat cena emisní povolenky cenu výroby elektrické energie ve fosilních elektrárnách. To znamená, ty fosilní elektrárny nebudou mít do roku 2027 vůbec důvod dál provozovat ta svoje zařízení. To znamená, pokud je zastaví, bude nedostatek elektřiny, cena půjde prudce nahoru a s tím také inflace. To také vytvoří větší zdroje pro krytí důchodů. Prostě změna dosavadní pasivní politiky nečinného přihlížení k tomu, co se odehrává v národním hospodářství, je nevyhnutelná. Tento deficit vznikl zpětně z vratky daně. Další problém je neřešená inflace, která se promítá do valorizačních schémat. Vláda neudělala nic. Mohla využít zákona o cenách. Mohla využít Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podívat se na marže různých obchodníků. Nic z toho ale vláda neudělala. Důchodová reforma má řešit, jaký podíl bohatství společnosti připadne důchodcům. Jde o to, jaké bohatství společnost v budoucnosti vytvoří, což je zásadní, a jakým mechanismem tyto prostředky potom mezigeneračně rozdělí. Musíme vzít v potaz budoucí společnost, která bude silně digitalizovaná a robotizovaná. To znamená, produktivita práce výrazně vzroste. Nelze to vyloučit v této dynamické době vývoje technologií, ale bohužel nedá se na to spoléhat. Zavedením vašeho nového investičního dlouhodobého produktu na spoření na důchod je údajně reakcí na varování o neudržitelnosti tuzemského důchodového systému. Samotný systém bude dál fungovat, ale bude se postupně snižovat náhradový poměr, tedy podíl výše starobní penze na posledním příjmu ze zaměstnání. Z relativně nižších důchodů bude stále těžší zajistit důstojný životní standard jak důchodového, tak zdravotního systému. Poroste v budoucnu i daňová a odvodová zátěž práce. To bude negativně ovlivňovat vlastní schopnost domácností na stáří si spořit. Když si spořím, současně očekávám, že mi stát něco přidá. Tak musím vědět, že stát na to musí mít. Musí je vzít jinému a mně je dát. Ovšem ten druhý je musí mít. A jak je ten druhý získá, aby mu je stát na daních mohl vzít? Jednoduše tak, že ekonomika šlape jak švýcarské hodinky a že stát samotný rozumně hospodaří. Začínám se pomalu smiřovat s tím, že jsem zažil rudý socialismus a že ještě stíhám zažít i zelený komunismus. A každý komunismus znamená nedostatek a drahotu. Inflace požírající úspory a také tohle osekávání, že už stát nebude dávat to, a to také ne, je podle mne jen začátek zákonitého ekonomického vývoje zugrund. O komunismu platí, že na jeho barvě nezáleží. Takže na každého dříve či později dojde. Domácnostem, které se svými příjmy sotva vyjdou, dneska žijí z ruky do huby, jak se říká, vysoké limity na daňové odpočty příliš nepomohou.
Takže to říká samozřejmě jediné SPD. Ano, to je současná ODS, liberální strana, která nemá žádné konzervativní hodnoty, strana, která plně podporuje politiku Bruselu a Evropské unie, strana, která je proti suverenitě a samostatnosti České republiky.
Přeji hezké poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat přednostními právy. Prosím, pan předseda Radim Fiala má slovo.
Takže vážená paní předsedkyně, vaším předsednictvím, vyzývám vás, abyste se vyzvala, abyste odstranila tu vlajku Evropské unie. Já jsem si to tady totiž poznamenal a byl bych rád, kdyby to všichni viděli, co to je za vlajku. Kdybych je potkal na chodbě, tak - já se omlouvám, vaším prostřednictvím, všem se omlouvám - ale nevím, jestli bych poznal, že jsou to poslankyně.
Pane předsedo, já vás vyzývám k pořádku. Vaše chování je skutečně nedůstojné této Sněmovny.
Já si to napíšu.
Prosím, nezesměšňujte jak své kolegyně, tak jednání této Sněmovny.
Já opravdu nevím, jak se jmenují, já se omlouvám. To jsem prostě musel říct.
A toto je potřeba si uvědomit, že toto je ta změna, kterou tento návrh přináší.
Také děkuji a vracíme se zpátky do rozpravy. Ještě načtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Wenzl Milan od 20 hodin ze zdravotních důvodů.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Nejen důchodce tato novela o důchodovém pojištění zajímá. Občané mají starost, jak se jim bude žít, jak se o ně postará stát, až nebudou moci. Řeší pocit nejistoty, nespravedlnosti a zklamání. Jsou tedy ve svém věku opotřebení, bez možnosti ještě někde pracovat nebo si přivydělávat. Z toho těmto lidem hodně ukrojí energie a ceny základních potřeb, které stále narůstají. Mnohým tak nezůstane na den víc jak 100 korun. Dokázali byste s takovým příjmem vyžít, pokud byste si už nemohli přivydělat? Abych ale uvedla i nějaký příklad z mého kraje. Zejména pro nejchudší důchodce se v polovině prosince roku 2002 po slavnostním otevření nové kuchyně v jihlavské nemocnici nabízelo obědové menu za 65 korun. Konečně si tedy ti, kteří mají z důchodu po odečtení nutných výdajů průměrně 80 až 150 korun na den, mohli dovolit alespoň jedno teplé jídlo denně. Jenže ani ne po pár týdnech se ceny zvedly na dvojnásobek, tedy na 130 korun. A je na toto stát připraven? Anebo se pak také dozvíme, že s příspěvky a nárůstem žadatelů vláda nepočítala? A tady zas řešíme otázku, jestli vůbec máme místa v domovech seniorů? Přičemž zde je logicky tato péče finančně daleko více náročnější. Přemýšlela o tom vláda vůbec při svém návrhu? Důchodci už zkrátka nemohou měnit práci za novou a lépe placenou, své už státu odvedli. Může se také stát, že budou mnohem více závisí na půjčkách, které následně nedokážou splatit a skončí v dluhové pasti. Nejsem jistě jediná, koho tyto otázky trápí. Děkuji za vaši pozornost. Rozumím tomu, že změny jsou potřeba, tato doba vystavuje republiku zkouškám, ale jsem si jistá, že ti nejchudší by neměli být první na ráně. Nezpochybňuji samozřejmě, že průměrný a vyšší než průměrný důchod je dnes už na dobré úrovni, ale průměr je průměr. Znáte jistě ten příměr s kuřetem, kdy dva lidé mají každý půlku kuřete, ale jeden z nich ho sní celé a druhý nemá nic. V tomto směru mohu vládě pochválit nápad s navýšením základní složky důchodů, aby se pomohlo těm s nejnižšími důchody, ale to je bohužel tak vše. Zbytek je chaos a amorální postup, jak si vydupat své navzdory všemu - opozici, aktuálně platnému zákonu i mínění občanů, řekla bych. O tom, že se tímto návrhem rozpoutala ještě větší nenávist mezi generacemi, už hovořit nebudu. To je důsledek těch nekonzistentních a chaotických výkřiků do tmy a změn, kdy se něco schválí, jen aby se to zakrátko zase začalo měnit. Prosím, pokuste si představit, jak by se vám dnes žilo, pokud to dokážete, kdybyste byli důchodci, a pak hlasujte, jak vám velí svědomí a láska k vašim rodičům a prarodičům. Oproti zdravé a mladší populaci už si ale sami nemohou ve většině případů pomoci. Děkuji vám za pozornost a přeji vám pěkný den." A k tomu ještě připojím další názor zdravotní sestřičky, která má 47 let: "Vážený pane poslanče, uvedené kroky vlády České republiky zásadně ohrožují důstojný život lidí, kteří celý život pracovali, jejich zdraví i kvalitu života. Je třeba hledat jiná řešení k zajištění udržitelného důchodového systému, než pouze snižovat výši důchodů a zvyšovat věk odchodu do důchodu. Může to být například zlepšování podmínek pro lidi, kteří pracují ve fyzicky náročných povoláních. Vláda by se měla zaměřit na hledání dalších zdrojů financování důchodového systému, které nepůjdou jen z kapes zaměstnanců." Konec citace. A já se ptám, co ještě tato vláda má v plánu důchodcům vzít? Tato změna je seniory vnímána jako další z diskriminačních kroků proti lidem v důchodovém věku. Argumentace vlády, že pokud si senioři mohou spořit, tak podporu nepotřebují, je velmi zkreslená a nepravdivá. Jejich vyčlenění ze skupiny osob podporovaných státem nelze považovat za spravedlivé a je ještě dalším krokem k rozdělení společnosti. Bude toto opatření tak velkým přínosem pro snížení schodku státního rozpočtu, aby vykompenzovalo zklamání statisíců seniorů, kteří se touto formou snažili zajistit dostatečné finanční prostředky na poslední životní etapu? Také se, prosím, zamyslete nad způsobem řešení finanční situace státu, kdy dáváte příklad svým vnukům, jak postupovat, až oni budou stát řídit." Přemýšlí o tom, jak se postavit v této turbulentní době, jak se zajistit a jak nějakým způsobem žít.
Tak snad by si lidé zasloužili vědět, když jste dva roky neřekli nic, co vlastně budete dělat. Přestaňte lhát o inflaci. Bronz. A vyinkasoval kolik peněz?
Ano, každý si pod pojmem pokřikovat a hezky mluvit představíme něco jiného. Prosím, pokračujte.
Ale říkal jsem prostřednictvím vás, ne? Ale to se dá všechno spočítat. Totálně špatně. Ale vy to nechcete. Tak já nechápu, proč to neuděláte i tady. Člověk, který Babiše bytostně nesnáší, zakladatel TOP 09, ODS béčka, to říká. Tomu nevěříte? Takže všechno je špatně. Vaše výsledky jsou úplně katastrofální a to vaše štěstí, které máte - vy máte servilní tripartitu. Z Olomoucka. Nebudeme to říkat, že, pane kolego Faltýnku, prostřednictvím předsedající. To je to vydavatelství, které od rána do večera chválí pana premiéra, jak je úžasný v té Evropě. Pro pana premiéra je 570 dní, to je asi jeho jednotka. A potom říká: ozdravný balíček. Jo, ale ona byla ve formě, když jsme vám předávali klíč. My jsme dva roky nemohli vlastně normálně fungovat. My jsme nemohli investovat, my jsme nemohli dělat pořádně nic, jenom jsme zachraňovali. Pamatujete ještě na Českou exportní banku, jak to vytunelovali za vlády ODS? Kolik tam těch miliard odešlo, nedobytných pohledávek? Já jsem vlastně slova Česká exportní banka ani EGAP od této vlády nikdy neslyšel. Tak já bych chtěl vidět ty zaměstnavatele a ty zaměstnance, kteří jsou happy s touhle vládou.
Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí a uděláme všechno z opozice pro to, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl v předložené podobě schválen, včetně toho, že k němu předložíme řadu pozměňovacích návrhů. Takže my budeme mluvit, budeme argumentovat, budeme říkat, proč je to špatně, ale také budeme říkat, jak bychom to dělali my.